Paní pracuje na celý úvazek, paní v roce 2018 odvedla 93 tisíc korun na sociální pojištění, 75 tisíc korun na dani z příjmu, za sedm let je to takto na odvodech zhruba 726 tisíc korun. S tím příjmem v dnešní situaci má nárok na příspěvek ve výši 120 tisíc korun. Samozřejmě že nutně, nezbytně, je ochrnutá od prsou dolů, potřebuje auto, aby mohla pracovat, aby za těch sedm let odvedla těch 726 tisíc korun. Protože každý den dojíždí, tak to auto po těch sedmi letech je dost zrasované a pro takové lidi předkládám tento pozměňovací návrh, aby dostala 200 tisíc korun, které dostane každý člověk se zdravotním postižením, který nechodí do práce a splňuje podmínky toho nároku. Ještě jednou vám předem děkuji za podporu.
Další je přihlášena paní poslankyně Dražilová.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, milé kolegyně, milí kolegové, já bohužel musím nesouhlasit s paní Dražilovou a hlavně bych chtěla oslovit svoje kolegy z hnutí ANO, aby podpořili můj návrh, který jsme podaly s paní kolegyní Richterovou, protože si myslím, že hendikepovaní u nás nemají takovou pomoc, jako bych si třeba představovala já. Takže proto vás moc prosím, podpořte tento návrh, protože si myslím, jak říkala už kolegyně Richterová a pan kolega Bauer, je to částka 8 milionů, která v našem rozpočtu neudělá žádný velký problém.
Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že v tomto směru máme ještě jako Česká republika co napravovat. My se tady bavíme o možná osmi, možná deseti milionech korun ročně, ale představte si toho zdravotně postiženého, který jenom než získá to pracovní místo, tak musí absolvovat x jednání. Ono to není tak úplně samozřejmé, že zdravotně postiženého někde přijmou. Takže já bych velmi prosil, abychom tento signál, že si práce zdravotně postižených vážíme, abychom skutečně podpořili podporou toho pozměňovacího návrhu. Toto ale musí být ambice vlády.
Nyní faktická poznámka - pan poslanec Válek, poté paní poslankyně Gajdůšková. Do rozpravy je přihlášena poté ministryně práce a sociálních věcí.
Myslím si, že ta částka není tak veliká, abychom vůbec o ní měli co diskutovat. Je to příkladem toho, že v tom zákoně je možná nějaká systémová chyba, která umožňuje jeho zneužití. Ano, ať Ministerstvo práce a sociálních věcí upraví tu legislativu tak, aby nebylo možné její potenciální zneužití. Je to moje osobní zkušenost.
Hlasování číslo 93, přihlášeno je 174 poslanců, pro 171, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Ještě než zahájím bod číslo 37, dovolte mi, abych přečetl omluvy z dnešního jednání. Omlouvá se Marian Bojko od 13.15 do konce jednacího dne a paní poslankyně Ivana Nevludová od 13.15 také do konce jednacího dne.
Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych stručně připomněl vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy. Nicméně se nemohu ztotožnit s pozměňovacím návrhem pana poslance Čižinského. Předně není zřejmé, zda problém popisovaný v odůvodnění pozměňovacího návrhu je natolik palčivý, aby zdůvodňoval zamýšlenou změnu. Tento návrh prošel meziresortem, v němž se k němu vyjádřilo množství subjektů, které zákon o matrikách aplikují, a které tedy přispěly množstvím praktických poznatků. Přijetí návrhu pana poslance Čižinského by bylo spojeno s významnými komplikacemi a náklady na straně archivů, které by musely neočekávaně a nárazově přijmout 25 ročníků knih úmrtí. Například pokud zemřel v roce 1960 muž ve věku 30 let, tak pozůstalá vdova může ještě dnes stále být naživu, a bylo by proto zapotřebí zajistit náležitou ochranu jejích osobních údajů. Vzhledem k tomu, co jsem řekl, Ministerstvo vnitra nemůže podpořit pozměňovací návrh pana poslance Čižinského. A pro úplnost jenom říkám, že k tomuto návrhu garanční výbor nepřijal žádné stanovisko.
Děkuji panu ministru vnitra a místopředsedovi vlády Janu Hamáčkovi. Nemám žádnou přihlášku do rozpravy.
Děkuji.
Prozatím mám nahlášeno, že s náhradní kartou číslo 12 hlasuje pan poslanec Holomčík. Poté bychom případně pokračovali body dle schváleného pořadu schůze. Jako první se hlásí předseda klubu ANO 2011 pan předseda Faltýnek.
Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Já zahajuji hlasování. Tento návrh byl přijat. Bod jsme zařadili. Nikoho nevidím, tak bychom se vypořádali jedním hlasováním. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 10. července v rozpravě. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené rozpravě, do které se přihlásili poslanci... S faktickou poznámkou byl přihlášen pan poslanec Benda. Ptám se, zda je připraven a ví, o čem byla faktická poznámka. Je tomu tak.
samozřejmě už si asi většina z nás nepamatuje. Jenom bych chtěl upozornit, že v tomto tisku je jedno podstatné hlasování, všechna ostatní asi budou konsenzuální, a to o písm. Takže bych vás velmi prosil, abyste tento návrh pod písm. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, já se pokusím doplnit ještě několik důležitých přesných dat k těm dvěma dnům účinnosti, což je opatření, které v některých státech skutečně funguje, zjednodušuje lidem život, ale také přináší úspory. V tomhle případě je to tedy i reálný dopad na fungování ekonomiky. Ty další země, kde něco podobného existuje, těch je celá řada. Je to celá řada států ve Spojených státech. Děkuji moc za pozornost a moc prosím, abyste toto opatření zvážili.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Rozhlížím se, nikoho nevidím, rozpravu končím a ptám se, zda je zájem o závěrečná slova, pane ministře, případně závěrečné slovo. Ptám se, kdo je pro. Hlasování číslo 86, přihlášeno je 175 poslanců, pro 169, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem děkuji a končím tento bod. Otevírám bod číslo Je tomu tak, máte slovo.
Na úvod chci zopakovat, že tato novela vznikla v těsné spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením, a to na základě podnětů zdravotně postižených občanů a jejich příbuzných. Doposud dle platného zákona mohou čerpat příspěvek na kompenzační pomůcky v různém rozsahu pouze osoby s těžkým zrakovým nebo sluchovým postižením, osoby s kombinovanými vadami sluchu a zraku, osoby s těžším onemocněním nosného a pohybového aparátu a osoby s těžkou mentální retardací. Naše poslanecká novela přichází s návrhem, aby byl rozšířen okruh osob, které budou moci čerpat příspěvek pro některé kompenzační pomůcky. Jak už zde zaznělo při minulém projednávání, jsou to tři skupiny diagnóz. Konkrétně jsou to osoby s těžkým postižením srdce, pacienti s těžkým plicním onemocněním a osoby s těžkým postižením cév dolních končetin. U všech těchto zdravotně postižených dochází při pokročilé fázi jejich onemocnění k výraznému ztížení mobility, a to mnohdy ještě více než u osob, které mají těžké postižení pohybového aparátu. Řada z těchto nemocných není schopna bez kompenzačních pomůcek udělat více než pár desítek kroků a v řadě případů nejsou tyto osoby bez nějaké pomoci schopné opustit svůj byt. Naopak návrh nepočítá u těchto osob s příspěvkem na pořízení motorového vozidla, tedy osobního automobilu. Pokud se novelu dnes podaří schválit, tak těmto nově zařazeným nemocným umožníme plnohodnotnější kvalitu života. Novela měla původně ještě vedlejší, a tady chci zdůraznit, již mnohem méně důležitý cíl a tím bylo navýšení limitu pro příspěvek na pořízení zvedacích plošin o 100 tisíc korun. Tento požadavek vycházel z údajů Národní rady osob se zdravotním postižením, která čerpala ze zkušeností některých zdravotně postižených. Jak ale ukázala podrobnější analýza, kterou nechala v průběhu legislativního procesu zpracovat paní kolegyně Lenka Dražilová - a já jí za to děkuji - tak tento problém již v současné době v podstatě neexistuje, protože se ukázalo, že průměrná cena zvedacích plošin je v rámci celé České republiky pod dnes platným limitem. Za těchto okolností se ani nám předkladatelům nejeví jako účelné limit navyšovat. Proto již nyní avizuji, že jako zástupce předkladatelů souhlasím s pozměňovacím návrhem paní kolegyně Lenky Dražilové, který ponechává maximální limit pro pořízení zvedacích plošin na stávající výši. Jsem bytostně přesvědčen, že tento krok pozitivní dopad celé novely nijak nesníží. Velmi to oceňuji. Tento pozměňovací návrh dnes budeme hlasovat pod písmenem A a jeho přijetím výrazně ulehčíme situaci úřadům práce při posuzování žádostí a rozhodování o konkrétním nároku na příspěvek. V rámci legislativního procesu byly načteny ještě některé další pozměňovací návrhy. Jedná se o doplnění ještě jedné, v tomto případě úzké skupiny nemocných do působnosti zákona. V tomto případě se jedná o příspěvek na pořízení motorového vozidla pro specifickou skupinu zdravotně postižených a těmi jsou osoby s anatomickou či funkční ztrátou obou horních končetin. Tyto osoby mají navzdory zachované funkci dolních končetin výrazné potíže s mobilitou v hromadných dopravních prostředcích, a to zejména při nastupování a vystupování a také z pohledu bezpečnosti přepravy. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás požádat o podporu tohoto návrhu zákona, který přinese zlepšení kvality života pro ty občany, kteří mají svou životní situaci velmi ztíženou svým zdravotním postižením a doposud neměli nárok na příspěvek na kompenzační pomůcky. A dále ten zmíněný pozměňovací návrh pod písmenem C. Děkuji vám za pozornost a věřím, že i za podporu tohoto návrhu zákona.
Jedná se v podstatě o rozšíření okruhu zdravotních postižení o další osoby, které mohou žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku. Samozřejmě u osob se zdravotním postižením, u vozíčkářů, je ta situace o něco složitější.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, milá veřejnosti, myslím si, že dnešní den je velmi důležitý, protože dneska v podstatě budeme schvalovat dokončení revoluce v tvorbě legislativy. Získáme Sbírku zákonů v přívětivé podobě, která bude na internetových stránkách i s historií, tak jako to mají v Rakousku, Velké Británii, na Slovensku a v řadě dalších vyspělých států v této oblasti. A také my jako Poslanecká sněmovna bychom měli několik návrhů zákonů vyzkoušet paralelně v systému eSbírka a v tom dosavadním způsobu projednávání.
Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Nejprve budeme hlasovat o stažení návrhu, potom budeme hlasovat o proceduře.
A nyní tedy budeme hlasovat proceduru. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru.
Takže podle schválené procedury budeme nejprve hlasovat pozměňovací návrh E pana poslance a místopředsedy vlády Hamáčka, který se týká vypuštění materie podléhající článku 40 Ústavy. Stanovisko výboru je doporučující.
Návrh byl přijat.
Nyní budeme hlasovat návrhy C s výjimkou těch, které jsou nehlasovatelné. Pozměňovací návrh C se týká přehledu veřejnoprávních povinností. Je to pozměňovací návrh pana poslance Bendy. Stanovisko výboru je doporučující.
Tento návrh byl přijat.
Nevím, o čem byla řeč, takže to nemohu nijak komentovat. To není prostě pohrdání Ústavním soudem. My hledáme cestu. Nikoho si nenajímáme externě. A hledáme cestu. Vedle toho jsme proaktivně připravili novou právní úpravu, na které jsme notabene pracovali už předtím. A hledáme cestu. To je celé.
Děkuji. Pan poslanec .
Děkuji, paní ministryně. Ústavní soud říká, že Finanční správa dnes nemá právo zadržovat celou částku na základě platného daňového řádu. Vy se odvoláváte, paní ministryně, na zákonnost, na chybějící zákonnost vracet ty odpočty. Takže pokud je tady takový rozpor, tak by v tomto okamžiku měla Finanční správa více chránit práva daňového subjektu. Přesto byl vydán interní pokyn na Finanční správě, aby se rozhodnutí Ústavního soudu nerespektovalo.
Myslím, že už všechno bylo řečeno. Pořád platí zásada zákonnosti. Neplatí žádná zásada, že se má chránit ten či onen víc. Neplatí zásada, že se má přiznávat někomu víc práv či méně práv. Platí zásada zákonnosti. A hledá se cesta, jak ho naplnit do doby, než tato Poslanecká sněmovna přijme novou právní úpravu. To je celé.
Děkuji.
Zásada zákonnosti nepochybně platí, paní ministryně. V tom případě ten zákon - ano, vy ho chcete opravit - ale v tuto chvíli je v rozporu s ústavními principy v této zemi přece. Kdybyste nám říkala ano, co nejrychleji připravujeme... Ale nemůžete se odvolávat na zásadu zákonnosti proti rozhodnutí Ústavního soudu. To umějí úředníci Ministerstva financí. Ale to prostě v normálním běžném životě neplatí a platit nemůže.
Pan poslanec Munzar.
On jako právník to daleko lépe dokáže vysvětlit nežli já neprávník. Nicméně jedna věc platí, že veřejné instituce musejí postupovat podle principu veřejnoprávních pretenzí, to znamená, mohou postupovat pouze na to, co jim zákon umožňuje, a Ústavní soud řekl, že tak jak postupují, tak jim to stávající daňový řád neumožňuje. Tak jsme tady do oběda, jak říkáte, paní ministryně.
Zavnímal jsem tento návrh.
Já si myslím, že nejsme ve sporu, že si rozumíme, že v podstatě vnímáme jak Ministerstvo financí, tak Finanční správa, že tady je rozhodnutí Ústavního soudu, a hledají se cesty, jak ho naplnit. A hledají se cesty, jak naplnit to rozhodnutí Ústavního soudu vůči stávající účinné legislativě.
Okamžik. Poté se do rozpravy hlásil pan předseda Kalousek.
To je přece obří spor.
Chtěl jsem reagovat podobně jako pan poslanec Ferjenčík. Paní ministryně, my jsme v zásadním sporu. Rozhodnutí Ústavního soudu je součástí právního řádu.
Pan poslanec Michálek.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tak já začínám jedenáctou interpelaci na pana premiéra, který opět není přítomen. Myslím si, že to není uctivé k poslancům. Myslím, že my se taky nesnažíme obstruovat jednání Poslanecké sněmovny nad nějakou minimální žádoucí míru. Ale to, že pan premiér nechodí systematicky na interpelace, zejména na písemné, ale i na tyto ústní, je opravdu velký problém. Můj dotaz směřuje k tomu, že jsem zjistil, že vláda má informační systém, ve kterém jsou uloženy informace o tom, jak plní programové prohlášení. Já jsem chtěl prostřednictvím této interpelace požádat o informace o tomto informačním systému, to znamená, kým, kdy, jak byl vytvořen, a o výstupy z tohoto informačního systému, abychom my poslanci, kteří máme kontrolovat vládu, dostali informace o tom, v jakém stavu je plnění těch úkolů, které jsou v programovém prohlášení. Pokud budeme mít tyto informace k dispozici, jsem přesvědčen, že odpadne i spousta dotazů poslanců na to, jak jste pokročili s plněním toho či kterého bodu v programovém prohlášení.
Děkuji. Na interpelaci bude rovněž odpovězeno v souladu s jednacím řádem do 30 dnů. Než dám slovo další v pořadí, paní poslankyni Pekarové, přečtu omluvy.
Děkuji za slovo. A považujete jej za člověka na správném místě? S jeho úlohou v kauze mýto bychom tady mohli strávit spoustu času. Ostatně už jsme to diskutovali mnohokrát. Takže zajímal by mě váš pohled na současnou udržitelnost pozice pana Rafaje.
Předseda senátu ji dokonce označil za protiprávně uzavřenou. Nemá už Česká republika v těchto dnech mezinárodní ostudy spojené s vaší osobou víc než dost? Takže jasná otázka na závěr: Jak a kdo bude v České republice vybírat mýto a na kterých úsecích silnic přesně? Požaduji prosím odpověď písemně.
Poslední z bloku interpelací na pana premiéra je pan poslanec Jakub Michálek, protože paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová tuhletu interpelaci stáhla.
Děkuji za slovo. Když tady mluvil naposledy s paní poslankyní Kovářovou, tak se jí ptal, jestli má nějaký problém, jestli je nešťastná. Myslím si, že by měl spíš začít u sebe a zeptat se, jestli má nějaký problém s chozením do Sněmovny. Já si myslím, že když někdo není schopen si naplánovat ani svůj čas tak, aby chodil do Poslanecké sněmovny na čas, který je povinen si vyhradit podle zákona, a odpovídat na dotazy poslanců, kteří přednášejí dotazy občanů z krajů a z regionů a chtějí řešit problémy, které se jich týkají, tak takový člověk přece nemůže řídit vládu České republiky.
Nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Vyzývám pana poslance Jakuba Michálka, aby přednesl interpelaci na paní ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se pan poslanec Jan Zahradník.
Moje interpelace bude navazovat na předchozí interpelaci na předsedu vlády a týká se zákona o whistleblowingu, čili o ochraně oznamovatelů korupce, a zákona o regulaci lobbingu. Dokonce nebyly ani převedeny do roku 2019, takže se vznášejí někde ve vzduchoprázdnu. A já bych se chtěl zeptat paní ministryně spravedlnosti Benešové, která má zodpovědnost za rezort spravedlnosti, v jakém stavu jsou tyto zákony a kdy budou předloženy. Už jsem se tu ptal několikrát. Naposledy jsem dostal odpověď od pana Kněžínka, že za pár týdnů, a přesto se za tu poměrně dlouhou dobu od té poslední interpelace, kdy jsem se na to ptal, vůbec nic nestalo. Takže se ptám: Co brání v tom, aby ty zákony mohly jít do Poslanecké sněmovny? Kdy budou předloženy, tak aby je Poslanecká sněmovna stihla schválit ještě v tomto volebním období?
Vážený pane poslanče, kdybyste přišel na kafe, tak bych vám to všechno ukázala a nemusel jste mě interpelovat. Zároveň v té době probíhalo intenzivní vyjednávání o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie a bylo zřejmé, že vzhledem ke zvyšující se rychlosti procesu vyjednávání bude vhodné návrh zákona oproti původním předpokladům předložit již jako normu implementační.
Pane poslanče, budete mít zájem o reakci, doplňující dotaz? Prosím.
V tom státě všechno strašně dlouho trvá. Že to tedy bude až v tom roce 2022, v příštím volebním období, to jsem si myslel, že v této oblasti zůstane po té pracovní skupině nějaký hmatatelný výsledek na konci volebního období.
Prosím.
Až budete jednou v exekutivě, pane poslanče - já vám to hrozně přeji - tak zjistíte, zač je toho loket. Na tom mně záleží mnohem víc. Takže já se nevymlouvám, ale jednou to poznáte.
Děkuji. Prosím, paní poslankyně.
Rok od roku nám počet dopravních nehod stoupá. Loni jich bylo více jak 104 tisíc.